Děkuji.
Já naprosto souhlasím s tím, že ochrana soukromí je věc, která si zaslouží naši pozornost. Jakou cestu najít, aby v tomhle směru právo na ochranu soukromí na druhou stranu nevyváželo (?) nesmyslnou další byrokracii. A také platí, že v době informačních technologií to není věc jednoduchá a snadná. Poslední poznámka k tomu, jak je to s těmi subjekty, které by teď byly vyňaty, a jak to bylo podle té stávající sněmovní verze. Tam docházelo k praxi, která je vlastně velmi nespravedlivá, protože celá řada krajských příspěvkových organizací, které z toho vyňaty nebyly, je co do počtu lidí i co do rozsahu chráněných informací často mnohem menší než třeba příspěvková organizace malé obce, pokud je to třeba škola.
Nyní pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou, potom paní senátorka Hubáčková v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji. Prosím, paní senátorko, máte slovo.
Děkuji za slovo. Navrhujeme tedy u pokut to využít pro všechny územně samosprávné celky. K tomu informačnímu příkazu. Ten se skutečně netýká zákona o ochraně osobních údajů. Jde už k procesu poskytování informací a k zákonu 106, takže bych se k němu vyjádřila pak.
Děkuji, paní senátorko.
V první řadě na pana kolegu Michálka. Všechny zákony zůstanou platit tak, jak platí, a nařízení GDPR platí v tuto chvíli. Druhá věc. To tedy vykládat tady před paní senátorkou mně připadá fakt vysoce nekorektní. Senát svým usnesením vrátil tento tisk 30. ledna. Já vím obě verze. Vím, co znamenají. Já na rozdíl od vážených kolegů z pirátské strany si nemyslím, že svět se zlepšuje tím, čím je vše veřejnější a veřejnější a veřejnější, dokonce se v mnoha případech domnívám, že tím jsou osobní údaje výrazně ohroženy. To se budeme divit. Až tam budeme mít ty vazby, tak uvidíte, jaké tam všechny odposlechy budou. Už jsme to tady v minulosti také zažili. Také jsme se kvůli tomu hněvali v případech korupce ve sportovním prostředí.
A když jsem tady, já jsem to nazval článek, paní ministryně financí mě opravila, že to je tisková zpráva. A to mi vadí. To jsem chtěl pouze poznamenat. Nedal tam nic, co by bylo v nějakém rozporu s tím, co připravuje vláda. Když jsem dnes přicházel a čekal jsem ty čtyři hodiny nebo kolik, tak ve mně vybublával určitý střízlivý optimismus. To je velmi obtížné, byť samozřejmě rozumím nějakým politickým hrátkám, které tady ve Sněmovně existují. Teď je to, dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, na vás.
Já vás všechny odhlásím. Zaregistrujte se prosím svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku. Poprosím o nastavení... Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je Vítám mezi námi senátora Tomáše Goláně a prosím, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil za navrhovatele poslanec Stanislav Grospič, případně další z navrhovatelů.
Děkuji, vážený pane předsedající. Je tedy na Poslanecké sněmovně, aby přijala konečné rozhodnutí. Nemohu se však znovu nezmínit o způsobu, jakým došlo k ocenění majetku, který v rámci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi nelze vydat, a je tedy za něj poskytnuta finanční náhrada. To se zákonodárci nikdy nedozvěděli a nikdy nedozvědí, stejně jako veřejnost. Přitom šlo o velmi důležitý krok, jehož důležitost zvýrazňuje fakt, že určený rozsah majetku posloužil přímo k odhadům majetku a následně pak k určení paušální finanční náhrady. Z tohoto roku mají pocházet i údaje o předpokládané tržní hodnotě tohoto majetku.
Rozšířil totiž tu skupinu, která by měla velmi omezenou sankci na 5 000 korun, na všechny samosprávné územní celky a jejich příspěvkové organizace.
Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa.
Máme samosprávy i veřejné úřady, které vedou ohromné databáze, kde je ohromné množství osobních údajů. A tohle nařízení je přesně k tomu, aby takovéto údaje chránilo, aby jasně vymezovalo, jak se s nimi pracuje, od základních metodik, jak je máte uložené v kanceláři, až po správní řízení a podobně. Senát tady navrhuje, abychom tady zase dělali nějaký vrchnostenský pohled na to, že veřejná správa smí dělat cokoli, zatímco každý podnikatel, živnostník a podobně bude dostávat pokuty za každé drobné pochybení? Vůbec nechápu, jak pro tuhle disproporci někdo může hlasovat. To absolutně porušuje princip rovnosti před zákonem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
K panu kolegovi Profantovi vaším prostřednictvím. Takže z toho důvodu podpoříme aspoň to, kde se co nejvíce komukoli uleví, aby to na něj nedopadalo. Takže tady neříkejte, co je nesmysl, anebo není. My to prostě vidíme jinak.
Připraví se kolega Petr Pávek.
Říká: porušíme rovnost před zákonem. Tak bojujte s nařízením. Nařízení neumožňuje snížit pokuty privátním subjektům. Není to naše rozhodnutí. Ta debata by byla legitimní, kdybychom ten prostor měli pro všechny subjekty a rozhodli jsme si, že ulevíme veřejné správě a privátnímu sektoru ne. Tomu já rozumím.
Nyní pan poslanec Petr Pávek s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Víte, ten zákon není pouze o ochraně osobních údajů. A to je zásadní rozdíl v tom chápání, jak tady k němu dochází. Je velmi nepravděpodobné, a to i pro případ krize, že z nějaké samosprávy ta data utečou, tak je to sice špatně, je to nešťastné a určitě to povede k nějakým důsledkům, ale je velmi nepravděpodobné, že by samosprávy měly ambici s našimi daty obchodovat, což je to, proti čemuž vlastně vzniklo to nařízení Evropské unie. Takže to směřovalo proti velkým korporacím, které si z toho udělaly miliardový byznys.
Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Výborného, potom Leo Luzara a Mariana Jurečky.
Rakousko je klasickým příkladem. Šli touto cestou. Myslím, že tam se potom můžete domoci nápravy, na to nepotřebujete mít sankce v rámci tohoto zákona.
Připraví se Marian Jurečka.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, navážu na kolegu Pávka, který tady jasně deklaroval, o čem vlastně původní myšlenka GDPR v rámci Evropského parlamentu byla. Ano, bylo to zabránit obchodování, masivnímu obchodování s daty občanů. A teď je úplně jedno, jestli obrazovými daty, nebo databázemi a podobně.
Ale kdo studuje to, když je u zákona napsané EU, moc dobře ví, že mnoho věcí, někdy více než polovinu, tam přidávají úředníci našich ministerstev, nebo se z toho zákona stane úplně něco jiného, než původně byla transpozice Evropské směrnice. To je jedna věc. Druhá věc.
Poté pan poslanec Petr Pávek. Poté paní poslankyně Jana Černochová.
Měl návrhy ke změnám a podobně? Pak je tady Evropská komise, která se tím návrhem také zabývala. Podívejme se na hlasování našich europoslanců, a jaké podávali pozměňovací návrhy.
Nyní pan poslanec Petr Pávek. Pane poslanče, máte také slovo k faktické poznámce.
Mojí předřečníci téměř všechno řekli. Jezdí tam naši zástupci z ministerstev, a pokud přivezou, pokud vyjde směrnice nebo nařízení Evropské rady, se kterou se neztotožňujeme, tak pravděpodobně proto, že tam naši zástupci a velvyslanci a vyslanci neodvedli svoji práci. To je první věc. Tady to jde zase na resortní ministerstva. Rok a půl se na tom sedí a nic se nedělá. Naše praxe je tristní a velmi často ze smysluplných směrnic nebo nařízení potom vylézají paskvily, kterými obtěžkáváme nejenom tedy náš právní řád, ale především naše občany.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dokonce naše kolegy poslance Evropského parlamentu nenechali ani načíst pozměňovací návrhy, které k této směrnici měli. Opravdu nazývejme tady věci, paní Gajdůšková prostřednictvím pana místopředsedy, tak, jak jsou, a nemalujme si některou evropskou realitu trošku krásněji, než jaká je.
Vědět, co dělá náš výbor pro evropské záležitosti, co dělá vláda a tak dále, je užitečné. Jenom bych rád upozornil na to, že tady jsme ve fázi evropského nařízení, které bohužel došlo k rozhodnutí na úrovni Evropské komise, že se bude jednat o nařízení. V nejlepším případě se má jednat o směrnici.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Není možné říkat, že Evropská unie je banda blbců, kteří nám z Bruselu posílají to, co máme dělat, protože my jsme součástí Evropské unie. Pokud tohle řekneme, tak říkáme i o sobě, že jsme blbci. To znamená, snažme se vnímat Evropskou unii jako věc, do které jsme vstoupili dobrovolně. Jako věc, která může být přínosem k Evropě. A to ještě neznamená, že se vším musíme souhlasit a že se budeme snažit, abychom korigovali některé věci, které se zdají být nevýhodné pro Evropu nebo pro Českou republiku.
Nyní pan poslanec Pavel Bělobrádek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Začíná to doporučeními a podobně. Myslím, že je potřeba tyhle věci podchycovat už v té fázi směrnice, ale samozřejmě nařízení je pak přímo použitelný právní předpis, takže to určitý smysl dává.
Prosím, pane předsedo.
Senát mohl přistoupit dvěma způsoby. Chyběly mu dva hlasy. Mluvil už o tom pan senátor Vilímec. Kdysi úřednická vláda v reakci na ekonomickou krizi přišla do Poslanecké sněmovny, kde na jedné straně navrhovala zvýšení daní a na druhé straně snížení výdajů. Jak říká klasik: dávám tomu rok nebo dva. My jsme chtěli vyjít vstříc zejména minipivovarům. Bohužel spotřební daň na pivo je částečně harmonizovaná. To ví paní ministryně stejně jako my. Struktura výroby piva se změnila. V této chvíli v České republice funguje více než 400 minipivovarů. Tak si spočtěte, kolik lidí pracuje v minipivovarech. A to jsou lidé a vlastníci, kteří nebudou odcházet za investičními pobídkami do jiných zemí. Ale minipivovary provozují opravdu malí a drobní podnikatelé. Už jsem říkal, můžete se podívat, jaký mají objem, jaký mají počet zaměstnanců. Tak takhle my se chováme k malým a drobným. Ani to nekopíruje. Podle mého názoru je ten návrh správný, nijak neohrozí stability státního rozpočtu a zaslouží si podporu. Nebudu si kvůli tomu zřizovat datovou schránku, abych měl tu možnost. Tady vidíme problém. Politicky je to chytré. Ale tohle může platit za dva měsíce, jak říkal pan senátor. Pak je tam ještě šest měsíců.
Tady ani evropským nařízením, ani naším provedením tohoto nařízení nevznikají občanům žádná nová práva. Stejně tak tady máme Úřad na ochranu osobních údajů. A můžete jít po rozhodování, a zase by nám nepochybně řekla víc paní senátorka, protože jsou to senátoři, kteří projednávají závěrečné zprávy Úřadu na ochranu osobních údajů. Ale netvařme se, že tady teď vzniká nějaké nové právo tím, že přišlo GDPR na ochranu osobních údajů. To právo tady bylo, a dokonce všichni experti říkali, de facto se v České republice nemění téměř nic, jenom přibude byrokracie, jenom se podařilo občany, firmy, obce a všechny vystrašit, takže si zaplatili za velké peníze poradenské služby nejrůznějších chytráků, kteří ukazovali, jakým způsobem zpracovávat osobní údaje. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Jenom fakticky k tomu, co říkal můj předřečník, pan předseda Benda. Tím by se vypustila ta možnost poskytovat informace o veřejně činných osobách. Takže je potřeba tohle ustanovení někam posunout. Přitom tohle, co tam vnitro mělo správně napsané, tam Senát měl ponechat. A samozřejmě všichni se ptají, proč se schválila povinnost pro podnikatele a teď si z toho kraje schválí výjimku? Můžu vás ujistit, že když schválíte imperfektní právní normu, čili nedáte tam žádnou sankci, tak k tomu úředníci přistupují úplně jinak.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátce. Na jedné straně je to ochrana osobních údajů, na druhé straně je to právo na informace. A to je důsledek hysterie, to je důsledek zneužití toho vakua, ke kterému tady došlo, a je to důsledek špatné přípravné práce v oblasti exekutivy. To, že my jsme tady tu diskusi potom jenom rozšířili, je další smutný příběh, který na to navazuje.
Další přihlášku do rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova. Takže s přednostním právem, než přistoupíme k hlasování, pan předseda Michálek.
Já bych poprosil o přestávku na poradu klubu v délce 15 minut.
Dobře. Vyhlašuji přestávku na poradu poslaneckého klubu Pirátů v délce 15 minut.
Lhůta pro podání daňového přiznání, zopakuji: Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání. A samozřejmě pak jsou tam určité povinnosti, které vyplývají z podávání elektronických, ale ty už nemají na to vliv. A vysvětlovala jsem, že principiálně nejsme proti tomu. Vždyť jsme to pomáhali psát na Ministerstvu financí. Řekla jsem, že to zařadíme do balíčku k online finančnímu úřadu. A lhůta účinnosti je stejná. Tak nechme to projít řádným legislativním procesem. Já jsem jenom řekla, že nejsem proti tomu. Ale abyste si od toho nic neslibovali. Právnické osoby mají datovou schránku -
Prosím o klid, aby paní ministryně byla slyšet.
- Abyste si od toho nic moc neslibovali. A já nevím, pane předsedo Stanjuro, jestli můj projev byl odborný, nebo politický, já to neměřím. Ale teď ten výraz použiji. A neřekl jste to nejenom vy, řekli to další poslanci. Prostě vaše vystoupení stran snížení DPH je pokrytectví. A je mi jedno, jestli je to politické, nebo není. Tam se podporují... A pokračujeme v tom. Ty vybrané služby souvisí s třetí, čtvrtou vlnou. A připojili jsme tam samozřejmě vodné, stočné. Osm měsíců jste to tady nechali ležet! Osm měsíců jste to bojkotovali, a teď budete mluvit o tom, že my brzdíme? A že se nesnížily daně? Měla jsem tu tabulku tady několikrát. Takže já říkám pokrytectví. A je mi jedno, jak to vy kvalifikujete. Marketingový tah - přílepek. Takže já neměním svoje stanovisko, zůstává negativní.
Nyní přečtu jednu omluvu.
Nemám to u sebe, ale zítra to přinesu zabalené paní ministryni. Já chápu, že neznáte politické programy jiných politických stran. Pokrytectví je šlapat pět roků po krku živnostníkům, abych pak říkal: Jé, ti chudáci to mají těžké. To je pokrytectví! To, že my hájíme náš politický program a zájmy našich voličů, je naprosto legitimní a není to pokrytecké. Můžeme mít různé názory, já to respektuji, ale to, že hájím program, s kterým jsem kandidoval do Poslanecké sněmovny, prostě není pokrytectví! Možná, že chcete omezit právo senátorů navrhovat změny v daňových zákonech. Představte si, změny daní jsou přílepek!